Tedy kontrolu zvěřiny bude Státní veterinární správa provádět také při poskytování stravovacích služeb. Děkuji za pozornost.
Děkuju panu ministrovi a žádám nyní pana zpravodaje Pavla Kováčika, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu.
Vážená vládo, paní a pánové, když se mění potravinová legislativa, tak by měli všichni být ve střehu, protože neexistuje jiný zákon, který by provázel všechny občany doslova od kolébky až po hrob. Těch případů byla řada. Všechny kauzy, které byly dosud šetřeny a o kterých jsou občané mediálně informováni velmi dobře, tak vznikly na území jiných států, ať už Evropské unie, nebo třetích zemí. Výrobci nejsou příliš zatíženi, ale zejména obchodníci těmi kontrolami.
Opravdu bez toho může vzniknout určitý chaos. Děkuji za pozornost.
Já děkuji, pane poslanče.
Dneska ta situace je taková, že ne že někdo ušetří, nebo to, co tady říkal pan předseda, že by snad pojišťovny nějak ušetřily. A v případě, že to je v zahraničí levnější, tak to zaplatí tam. My jim tuhle šanci bereme a říkáme: musíte přijít k nově vzniknuvšímu orgánu a ten přesvědčit. Já to nemohu podpořit a je mi líto, že zrovna lékaři toto podporují.
Stahujete?
Specializovaná centra vznikla přes noc vyhlášením ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a některé nemocnice se naopak dozvěděly, že už centry nejsou. Ale složení, konkrétní lidi atd. jsem nikdy neviděl a nikdy neslyšel.
S další faktickou pan poslanec Plzák.
Vážené kolegyně, kolegové, při vystoupení pana poslance Bendla mi v hlavě vyvstala zajímavá otázka. Podle té nejdražší nemocnice? A pak bych se zeptal rád pana kolegy Bendla prostřednictvím předsedající: Znáte někde, kde léčí levněji než u nás?
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Centra se prakticky osvědčila. A chtěl bych říct ještě pro uši pana ministra Němečka. To bylo za pana ministra Holcáta.
Paní předsedající, dámy a pánové, otázka specializovaných center je skutečně otázka obrovského problému. Ta pravidla se hned na začátku nedodržela. Takže dneska, když budeme srovnávat péči a její kvalitu, dospějeme k tomu, že srovnáváme jenom ta, která byla vybrána na základě nějakých kritérií, která nebyla dodržena. A to zavedeme institutem předběžného souhlasu do tohoto zákona.
Slova se ujme paní poslankyně Dana Váhalová, připraví se paní Olga Havlová a poté pan poslanec Petr Bendl. Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jsem přesvědčená, že zákon o potravinách je velmi důležitým nástrojem kontroly kvality potravin, protože se týká všech občanů v této republice. Vítám tento zákon, protože má potenciál tuto neblahou praxi řešit. Důležité není jen přesně stanovovat povinnosti o uváděných informacích na obalech. Není až tak důležité to, jaké mají potraviny splňovat požadavky, aby byly uvedené na fyzikální, chemickou nebo mikrobiologickou jakost, a jaký musí být dodržen přístupný obsah toxikologických látek. Ale důležité také je, jak potrestáme ty, kteří předpisy nedodržují. Myslím, že praxe v České republice bohužel ukazuje, že postih za porušení zákona není dostatečný. U nás to bohužel není zákazník, který potrestá nepoctivého prodejce tím, že u něj přestane nakupovat. Bohužel u nás pro zákazníka stále na prvním místě je rozhodující cena, nikoliv kvalita. Nicméně zde si vůbec nejsem jistá, jestli jsou opatření dostatečná. Problém je už v samotném principu výpočtu pokuty. Trest za prodávání zkažených potravin je totiž stanoven maximální výší pokuty, což je špatně. Tato maximální výše nebere ohled na to, zda je pokutovaný podnik malý domácí prodejce, nebo nadnárodní kolos. Právě v případě nadnárodních společností si myslím, že maximální výše pokuty není pro tyto subjekty podnětem ke změně chování, protože výše pokuty v rámci jejich zisku jsou zanedbatelné, naopak pro soukromníky mnohdy likvidující. Byla by to jedna z cest, jak změnit chování prodejců, které nám tolik vadí. Je třeba, aby tento návrh o udělování pokut a jejich výši byl projednán v zemědělském výboru a aby se opětovně neschválil zákon, který by nic neřešil a naopak by byl účinný pro všechny. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Rostislav Vyzula. Takže pan kolega Bendl ještě chviličku počká.
Vzhledem k tomu, že se jedná o tak závažnou záležitost a slyším tady, že se návrh bude projednávat jen v zemědělském výboru, tak dávám návrh, aby se tento vládní návrh také projednal ve výboru pro zdravotnictví.
Děkuji za poznámku.
Já bych poprosil zvážit ten návrh. Samozřejmě každý má právo projednat jakoukoli normu v jakémkoli výboru, když se jí iniciativně chopí. Podle jednacího řádu to možné je. Myslím si, že by to bylo zbytečné. Tolik v této chvíli jenom bezprostřední reakce.
Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Michal Hašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl připravován zhruba dva roky, a tak nevím, jestli mám poděkovat všem těm, kteří říkají, že tento návrh podporují, protože gros připravila ještě Nečasova vláda.
Děkuji za slovo. Určitě je špatně i to, že není plošné pokrytí. Děkuji za pozornost.
Ještě dvě poznámky. A pak ještě poznámku k místním lékařům.
Prosím pana poslance Vyzulu s faktickou poznámkou.
Já jsem uvedl, že jenom v některých případech je možno považovat u některých indikací protonovou léčbu v současné době v zahraničí za levnější než u nás.
Připraví se pan poslanec Klučka k faktické.
Děkuji. Samozřejmě věřím, že plastičtí chirurgové v Thajsku léčí, nebo operují možná také levněji než naši lékaři.
Prosím pana poslance Klučku. Připraví se pan poslanec Svoboda k faktické.
Děkuji vám paní předsedající.
Děkuji, pane poslanče.
Paní předsedající, dámy a pánové, tady zaznívá diskuse o protonovém centru. Já bych velmi rád, abyste znali informaci, která je zásadní. Je to jeden z důvodů, proč tuto léčbu zatím ve Spojených státech nepřijali jako standardní. Prostě proto, že léčba protonem nemá ani o procento lepší výsledky než léčba klasickými urychlovači. Těch diagnóz je několik, třeba nádory oka. Prostě je jich na prstech jedné ruky, kdy to má smysl. Jinak to jsou z tohoto pohledu, z pohledu léčebného výsledku, vyhozené peníze. Protože já stejně jako pan kolega Vyzula prostřednictvím paní předsedající víme, že to není správně aplikováno. Já neříkám nastaveno, ale že tak jak vznikala, byl skutečně podmínkou vzniku silný lobbistický tlak, a tak vzniká to, proč je ta péče nerovnoměrná a proč některá centra, která by měla být, nejsou, a která by neměla být, jsou.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste příště své kolegy oslovoval mým prostřednictvím. Vzhledem k tomu, že již nikoho nemám přihlášeného do obecné... Ještě se tady objevila faktická, jestli dovolíte, pane poslanče, takže, pane Svobodo, prosím.
Já bych požádal vzhledem k tomu, co zde zaznělo, o přestávku na poradu v délce deset minut.
Dobře, přerušuji tímto jednání a vyhlašuji přestávku na deset minut.
Já naprosto nezpochybňuji, že je potřeba regulovat zdravotnické prostředky, zejména přístroje a podobně. Určitě. S tím nemám naprosto žádný problém.
Můžeme se pouze bavit o tom, jestli požadavky na vklad informací do registru mají být takto široké, nebo zúžené. Čili pro nás jako pro Českou republiku je důležité tento zákon mít pro sebe, pro náš trh a pro pořádek v našich zdravotnických prostředcích. Vlastní zákon, který tady dnes máme, je otázka řekněme koncepční, filozofická, ale neřeší cenotvorbu, neřeší náklady a neřeší kategorizaci jednotlivých zdravotnických prostředků. To je potřeba si uvědomit. Čili já osobně tento prostor a tuto přílohu č. 3 považuji z pohledu možných úspor ve zdravotnictví za velmi zásadní a požádal bych tímto i pana ministra, aby tento balík příslušných doprovodných zákonů byl v relativně krátké době dán k dispozici na projednání. Ještě jednou děkuji a sám za sebe doporučuji, aby byl tento zákon propuštěn na jednání zdravotního výboru.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda klubu TOP 09. Prosím.
Já jsem se přihlásil jenom, abych upřímně a s obdivem ocenil parlamentní taktiku nové vládní koalice. Shodli jsme se, že jsou to její návrhy, že za ně nese politickou odpovědnost. Jsme připraveni ho konstruktivně projednat a schválit. Poslanci vládní koalice navrhují přepracování.
Dalším vystupujícím bude pan poslanec Štětina a připraví se pan poslanec Vyzula.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Nemám to rád. Mám rád vždycky slova věcná, stručná a jasná. Padlo tady mnoho návrhů, mnoho slov. Jak se na to dívá naše hnutí Úsvit a samozřejmě selský rozum? My tento zákon chápeme jako nezbytný a potřebný. Tam jde vždycky o prachy! Je zde mnoho lékařů, kteří se zdravotnickým materiálem a prostředky pracují dnes a denně, tak se domnívám, že víme, o co jde. Já se domnívám, že páni ministři, jak současný pan ministr Němeček, tak minulý pan ministr Heger se dobře znají, a když si sednou, tak z toho může vzniknout velmi dobrý zákon. Za to se přimlouvám.
Připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.
Dobrý den. Stačí jen říci svůj názor. Současná situace ve zdravotnických prostředcích je opravdu velmi nepřehledná a chaotická. Úhrada spočívá jen na zdravotních pojišťovnách. Ale to je daň za to, že budeme dodávat bezpečné výrobky. A dále se tím bude zabývat Státní ústav pro kontrolu léčiv, který má již nastavený systém správních řízení pro cenotvorbu u léků. Ano, i to bude určitá komplikace pro SÚKL pochopitelně. Bude to vyžadovat více lidí. Pravděpodobně to nebude všechno vytvořeno hned, bude to trvat nějakou dobu.
Omlouvám se, pana poslance Svobodu.
Paní předsedající, dámy a pánové, předkládaný návrh zákona zavádí v nějaké podobě institut předběžného souhlasu. My ho tam zavádíme s tím, že bude limitovat nějakým způsobem péči o naše pojištěnce. Ta péče mu bude uhrazena zpětně s tím, že mu nebude uhrazen rozdíl mezi cenou, kterou to stojí v zahraničí, a cenou, kterou to stojí tady. Zkušenost, která zatím je s přeshraniční péčí, to naprosto jednoznačně ukazuje a nic se nezmění.
Paní předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, nebojte se, nejsem odborník na zdravotnictví, nebudu se plést lékařům a zdravotníkům do jejich činorodé práce. Písmeno f), abychom si rozuměli, jsou regulační poplatky za pobyt v nemocnici. Bylo vypuštěno. Nevím si s tímto rady. Na jedné straně tedy písmeno f) bylo vypuštěno, regulační poplatek za pobyt v nemocnici se neplatí, a na straně druhé písmeno f) v tomto zákoně žije, v následujících odstavcích. Opravdu se s tím nevím rady, nevím, co se s tím dá udělat, jestli je to legislativní úprava, není legislativní úprava, abychom tento problém o regulačních poplatcích ze zákona dostali pryč.
Děkuji, pane poslanče.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vraťme se prosím zpět k přeshraniční péči. Víte dobře, že existuje v současné době možnost pojišťovny, že tuto léčbu neuhradí anebo pacient... Ne neuhradí. Že pacienta pošle raději na zahraniční pracoviště do Mnichova, protože je tam ta péče levnější. Že jakýkoliv pacient s jakoukoliv péčí, když nebude chtít čekat zde v České republice, odejde do zahraničí, dostane tam tu péči, zaplatí si to a dostane uhrazeno to, co by to stálo zde u nás.
Prosím, abyste se usadili na svá místa, přihlásili se identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Poté bychom pokračovali dalšími body podle schváleného pořadí, ale mám zde přihlášky. Nejprve tedy pan předseda klubu ČSSD a potom pan poslanec Snopek také k pořadu.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.
Další přihlášky neregistruji. Pan poslanec Sklenák přednesl dva návrhy. Jedním hlasováním. Kdo souhlasí s návrhy pana poslance Sklenáka, ať prosím stiskne tlačítko a zvedne ruku.
V souvislosti se změnou definice ceny na podporu OZE nebylo explicitně uvedeno, že ji nadále má vybírat dodavatel - - přestože z podstaty věci vyplývá, že účtuje všechny ceny související s dodávkou elektřiny. V této souvislosti může dojít ke spekulaci, že někteří obchodníci s elektřinou pro získání konkurenční výhody snížením konečné ceny elektřiny přestanou svým zákazníkům tuto cenu účtovat a vybírat, přestože povinnost zákazníkovi platit vznikla spolu se spotřebovanou elektřinou.
To mi opravdu věřte.
Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí.
Proto také bylo vetováno projednání tohoto zákona v prvém čtení a proto po dohodě všech, kteří jsou zainteresováni, jsme se dohodli, že pět dnů není tak dlouhá doba, aby to ohrozilo naše závazky vůči Evropské unii. S tím, že samozřejmě organizační výbor navrhuje výboru pro životní prostředí a já bych ještě jednou navrhl zkrácení projednávání na pět dnů.
Má někdo jiný návrh? Jestliže nemá, dávám hlasovat. Vznáší pan ministr námitku proti tomuto hlasování?
Takže jenom pro záznam, hlasoval jsem pro.
Děkuji. Pan ministr je přihlášen na svém místě. Nezpochybňuje tedy hlasování. Tímto končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Dovolte mi krátce zdůvodnit návrh této novely. Návrh zákona, kterým se mění chemický zákon a některé další zákony, je Poslanecké sněmovně předkládán opětovně, protože obsahově identický návrh byl předložen Sněmovně již v červenci 2013, ale v důsledku rozpuštění Sněmovny již nedošlo k jeho projednání na půdě Parlamentu. K vlastnímu obsahu předkládaného zákona.
Já se s panem poslancem plně ztotožňuji a prosím zvláště ministry a předsedy poslaneckých klubů , aby šli příkladem a své diskuse vedli v kuloárech k tomu určených. Děkuji.
Znovu opakuji, nejedná se o nový zákon, ale jedná se pouze o technickou novelizaci, která zakotvuje již dosažené úrovně snížení obsahu fosforečnanu v pracích prášcích a detergentech pro automatické pračky. Čili znovu opakuji, tato změna nepřináší pro dotčené subjekty žádné další povinnosti ani žádné finanční dopady, protože většina výrobků, které jsou na našem trhu, už stanovené limity splňuje.
Ale pro mě je nutné se k tomu vyjádřit. Takovým způsobem se do mé mysli komunistický režim dokázal vecpat. Proč je pro mě tento tisk zajímavý a to zamítnutí už pro mě není tak automatické, jak bych si představil, kdyby tady neproběhla ta mimořádná schůze? Protože pro mě bude zajímavé, jak současná koalice, která zde na mimořádné schůzi prosadila zákon o státní službě, který byl jakousi nesmyslnou záminkou, kterou si stanovil pan prezident, a té nesmyslné zámince na té nesmyslné schůzi bylo vyhověno... Tak totiž ta záminka posloužila k tomu, aby jeden člověk se stal vyvoleným. Ten, který nebude potřebovat už nadále lustrační osvědčení.
Já děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Stanjuru. My tedy přerušujeme schůzi do zítřejšího rána 9 hodin, kdy budeme pokračovat v jednání v tomto bodě. Ještě jednou se omlouvám. Beru zpět, co jsem řekla. Zítra budeme pokračovat podle pevně zařazených bodů.
Tolik zpravodajská zpráva.
To je zákon o protiprávnosti komunistického režimu. "Paragraf 1. Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali, upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým. Porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon. Používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména: popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám, znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání, zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět, povolával k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu. Pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli. Za spáchané zločiny a další skutečnosti uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluzodpovědní ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.